Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Padlo na téma novely státního rozpočtu na letošní rok hodně slov. A i když dneska není na stole nějaké zásadní strategické rozhodnutí, tak se doba strategického rozhodování blíží. A podle toho, zda odpovíme strategicky dobře, nebo špatně, tak podle toho bude vypadat pozice ČR v budoucnosti. Takže si uvědomme, že pokud vláda přišla s návrhem letošního - zdůrazňuji to slovo letošního - deficitu půl bilionu korun, tak to, pokud jde o to číslo samozřejmě jenom, tak to asi pro většinu z nás nemohlo být nějaké zásadní překvapení. Takže si myslím, že ta debata o tom, zda půl bilionu je nepřiměřené, nebo není nepřiměřené, není úplně ta pravá ořechová. Ale jestli to děláme vědomi si toho, co činíme, jestli ty finanční toky cílí správným směrem a budou dostatečně efektivní. A okamžikem kdy vyhasne, nebo překonáme tu první etapu krize, která souvisí s vypnutím ekonomiky a s kompenzacemi toho, že se stát rozhodl, jak se rozhodl, tedy upřednostnil životy před tím, aby ekonomika jela bez přerušení, tak se dostáváme k rozhodnutí, jak koncipovat rozpočtovou strategii, když skončily hezké časy, kdy konjunktura, která tady v této zemi v podstatě trvala někdy od roku 2013 až do loňského roku, tak vlastně skončila. Takže to předpokládá strategickou reakci.
A jsou to položky astronomické, ve výši desítek miliard. Dovolím si doporučit panu ministru Havlíčkovi, aby ten program nazval Covid-Svatba. Protože kdo byl na svatbě na Čapím hnízdě a řekne si, tak pravděpodobně dostane. Kdo nebyl na svatbě na Čapím hnízdě, tak nedostane a bude mít smůlu. Dešifrujte jako Jančura-Šimáně. To jsou dva velmi odlišné pojmy. Rozhodovat o tom bude vláda, ale my je máme dneska schválit. Ví to někdo? Možná že to v tuhle chvíli neví ani vláda, ale už dneska po nás ty peníze chce! Prostě je naší povinností jí je nedat a dát jí je teprve v případě, kdy nám bude umět naprosto jasně a věrohodně říct, na co je použije! No ale my jsme čtyři měsíce po vyhlášení nouzového stavu a není snad přehnaná ambice v tuhle chvíli chtít už po vládě nějakou hospodářskou strategii. Uvědomujete si, že nemáme právo něco takového schválit? A když vláda dělala státní rozpočet na rok 2019, tak s touhle prioritou měla počítat. Vždyť je to naprosto neskutečná arogance! A teď se obracím na všechny vládní politiky, kteří nějakým způsobem podnikají nebo mají mezi podnikateli své přátele. V celé ekonomice všichni samozřejmě různým způsobem, jak byli postiženi, ale protože začíná být postižena celá ekonomika, tak naprosto všichni jdou se svými provozními náklady na dřeň. Všichni šetří. Pan poslanec Juříček, vládní poslanec, velký podnikatel, mi říkal: S fixními náklady jsem musel jít o desítky procent dolů. Nemůžeme si koupit ani toaletní papír. Ano, já mu věřím. V téhle situaci opravdu jsou všechny firmy, z jejichž daní my jsme živi. Ty čerpají své rozpočty schválené v prosinci 2019 bez pokusu o jedinou korunu úspory včetně vyplácených statisícových odměn. Nás se to netýká, my jsme vládní úřady, ať se šetří v ekonomice! Uvědomujete si, jak je toto odtažité od života? Jak strašlivá je to arogance? Jak arogantně odmítá přestat vyplácet úředníkům statisícové odměny? Kdybyste se pokusili alespoň o symbolickou úsporu provozních výdajů, tak bych se na ten návrh mohl dívat trochu s většími sympatiemi. Dovolte mi i řečnickou otázku. Na co jsme si zřídili zákonem Národní rozpočtovou radu? Znáte stanovisko Národní rozpočtové rady? Že jste se ani nepokusili o vyhodnocení efektivity dosavadních výdajů! Ona to má odborně podložené a má odborné podklady! Odborně podložené to nemáte vy, kteří nám dokonce ani neumíte říct, na co ty peníze chcete! A Národní rozpočtovou radu jste si zřídili prostě proto, aby když vám nekývá, abyste ji vůbec neposlouchali. A ono nejde jenom o Národní rozpočtovou radu, dámy a pánové. Já neznám žádného. A já se obávám, že tak strašně tlačíte na to říct 500 ještě před prázdninami, protože po prázdninách chcete říct, rok 2021 - 400, 2022 - 300, a podívejte se, my snižujeme deficit.
Podívejme se na některé výdaje a sami si poctivě odpovězme, zda to má souvislost s covidovou krizí, anebo to poctivě mělo být přiznáno v návrhu rozpočtu, protože jsme o těch výdajích věděli, nebo minimálně vláda o nich měla vědět. Já to nezpochybňuji, tento výdaj. Čtyři miliardy, pokud mě paměť neklame. Nepřiznané výdaje. Paní ministryně v některém z těch materiálů říká, že v rámci krize, a říká to i v dnešním úvodním slově, že oddlužili nemocnice, které byly v první linii. Musíme ale říct tu větu správně. Oddlužili některé nemocnice - některé, které byly v první linii. Těch nemocnic v první linii přece byla celá řada. Bez ohledu na to, zda je zřizovatelem stát, kraj, město nebo soukromník. Opravdu těchto pět nebo šest fakultních nemocnic by nebylo potřeba oddlužit bez covidu? No byla by to potřeba. Takže kdyby vláda aspoň přiznala barvu a řekla: některým jsme to odpustili, ne všem - to by byl systémový přístup. Nevím, kolik by to bylo, nenavrhuji to. Jenom říkám, že tohle připočíst ke covidové krizi prostě není fér. Protože k tomu oddlužení by stejně muselo dojít. Správný asi ano, ale fér určitě ne vůči těm, kterým jste nepomohli. Když se na ně podíváme, tak jsou to kroky, které bezesporu my jako občanští demokraté jsme podporovali, podporujeme a hodnotíme jako správné. Pak ještě přidám asi dva. No dobře, bude to 14 nebo 15 mld. Jsou tam sice absurdní parametry, na které paní ministryně práce a sociálních věcí vlastně rezignovala, odmítla se jimi zabývat. Včas jsme na to upozornili, ale nedala si říct, jako by vůbec nevěděla, o čem mluvíme. Ale to byl přístup paní ministryně Maláčové. To byly dobré kroky, ty podporujeme. K tomu se hned dostanu. Teď to neříkám ironicky. Nicméně pro nás má kompenzační bonus charakter sociální dávky. Ne skutečné podpory podnikání. To se uvidí, až skončí druhé kompenzační období. To zatím nekončí, ještě pořád mohou žádat, takže ten účet není. Ten už by měl být de facto hotový na konci června, to bylo 30. dubna, myslím, že se mohlo žádat 30 dnů, pokud mě paměť neklame. No ale uvidíme to nejpozději v půlce července, na konci července. Ale má to charakter sociální dávky. Stejný charakter sociální dávky má druhý velký výdaj, to je ošetřovné ať už pro zaměstnance, nebo pro OSVČ. Taky uvidíme. To jsou kroky, za které bych vládu pochválil. První jsou skutečně podpora podnikání nebo ekonomiky, ty druhé spíš sociální dávky, ale všechny byly správně. Pro ty nejmenší firmy ať nemění parametry. Nebudou muset třeba propouštět. Budou moct vypsat nějaké odměny. Mohou něco zakoupit, a tím oživit ekonomiku.
Přesně to, co naplňuje předpoklady levicového rozpočtu. Pan premiér by se asi bránil tomu a brání tomu, aby kdokoli označoval jeho vládu za levicovou, ale je to přesně jako s tou kachnou. V okamžiku, kdy předkládá rozpočet, který chodí jako levicový, kejhá jako levicový, tak pravděpodobně také levicový bude. A levicový v tomto směru opravdu je. Proto ho v žádném případě nejsem schopen podpořit. Přidám se k těm, kteří zvednou ruku pro to, aby se vrátil zpět a aby byl přepracován, protože Česká republika pro východisko z krize potřebuje reálné, dobře propočítané a argumenty podložené kroky. Ne jakousi bublinu, která se nad námi vznáší a která má zakrýt to, že už v únoru vláda vykazovala dramatický schodek, historicky největší. A tohle je další argument, proč bychom měli být velmi obezřetní k tomu, o co se teď vláda vlastně snaží. Pečlivě probrat to, co opravdu je možné nastavit jako cestu k proinvestování se z krize, ne jakési neuchopitelné sliby odkazující na investiční plány, o kterých třeba ani starostové nevědí, že se v jejich místě mají stavět haly. Tak prosím volám po tom, abychom vyhodnotili pečlivě všichni, kudy opravdu Česká republika se má vydat, co je reálné udělat a k čemu se jako Sněmovna vůbec můžeme zavázat ve vztahu k příštím generacím, ale i ve vztahu k té aktuální krizi, ze které máme najít východisko.
Ještě vás seznámím s omluvou.
Budu se snažit být stručný, přesto pár poznámek si neodpustím. Že by bylo nepatřičné, abychom historicky nejvyšší nárůst dluhu absolvovali tady v nějakém zkráceném čtení. Pro mnohé občany České republiky, možná i pro mnohé z nás je částka 500 miliard těžko představitelné číslo, těžko si umíme něco pod tím ilustrativně představit, nicméně je dobré si to číslo rozpočítat na něco mnohem ilustrativnějšího. Samozřejmě ten obrovský deficit snižuje manévrovací prostor pro tuto vládu, ale i pro jakoukoliv vládu v budoucnu, ať už se bude jednat o jakoukoliv budoucí krizi, protože zkrátka žijeme v tržní ekonomice, která je cyklická, kde se občas krize objevují, jak toho ekonomického charakteru, tak mohou přijít i krize zdravotního charakteru, které zažíváme dneska. Zkrátka pravděpodobnost toho, že se objeví krize, nemůžeme snížit na nulu a lze očekávat, že někdy v budoucnu, doufejme, že v daleké budoucnosti, nějaká krize přijde. Problém toho deficitu a vysokého růstu zadlužení je i ten, že samozřejmě zkracujeme dobu, ve které můžeme považovat náš penzijní systém za udržitelný. Dobře víte, že největší problém, nejpalčivější problém udržitelnosti veřejných financí v České republice je stárnutí obyvatel, demografická křivka. Ve chvíli, kdy schválíme bezprecedentní schodek ve výši půl bilionu korun, tak samozřejmě dramaticky zkracujeme to období, kdy penzijní systém v České republice bude udržitelný. Jinými slovy zkracujeme dobu, kdy ještě stát bude mít na to financovat našim seniorům penze. Samozřejmě se to týká už dnešní střední generace, už lidí, kteří jsou dneska aktivní a půjdou do důchodu, tak ve chvíli, kdy se veřejné finance vydají na trajektorii, kterou narýsovala vláda tímto deficitem, tak jejich důchody jsou ohrožené. Čili nebavíme se jenom o ročním deficitu, bavíme se o tom, že tento roční deficit bude mít dalekosáhlé důsledky do mnoha let dopředu, ať už se týká prostoru, který vláda bude mít k dispozici pro řešení jakékoliv krize, nebo pro to, aby financovala důchody. Proto já jsem v nadsázce, ale myslím si, že to zase tak velká nadsázka není, dnešní den označil za černé úterý veřejných financí České republiky. Vláda, paní ministryně argumentuje ve prospěch tohoto schodku s tím, že se chce z té krize proinvestovat, že ten schodek tu máme proto, aby se zvýšily investice a ekonomika se rozběhla.
Pane poslanče, já si vás dovolím přerušit a požádám o větší klid v sále. Děkuji. Prosím, pokračujte.
Děkuji pěkně.
Já to slyším.
A musím kriticky říci, že to je na pravé části politického spektra.
To bych netvrdil.
Děkuji pěkně za klid. Tak potřetí a naposledy. Vláda argumentuje ve prospěch tohoto schodku tím, že se chce z krize proinvestovat. Kdybych si chtěl vypůjčit slovník pana premiéra, tak bych musel říct, že jsou to kecy. Jsou to vládní kecy, protože mnohem přiléhavější označení by bylo, že vláda se chce k růstu prodlužit. Čili neplatí, že se vláda chce proinvestovat z této krize, ale vláda se chce prodlužit z této krize.
Zahajuji 52. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou dne 16. června tohoto roku. Nyní bychom přistoupili k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Jaroslava Holíka a poslance Leo Luzara. Konstatuji, že jsme ověřovateli 52. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Jaroslava Holíka a poslance Leo Luzara. Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci a poslankyně. Prosím, pan předseda Faltýnek.
Hezké dopoledne, vážené kolegyně, kolegové, pane předsedo.
Já si myslím, že česká ekonomika je přešněrovaná nejrůznějšími regulacemi, velkou administrativní zátěží velmi, že ta krize byla příležitost, abychom ty regulace rozvolnili, abychom to sešněrování rozvolnili, aby se v České republice díky tomu dýchalo, nejenom podnikatelům, ale nám všem lépe, abychom měli funkčnější, efektivnější, menší stát. K tomu slušnějšímu, menšímu, efektivnějšímu státu určitě nepovede to, že se budeme zadlužovat takto vysokým tempem. Určitě tomu nepomůže to, že budeme o investicích jenom mluvit, ale ve finále se bude investovat méně než za poslední krize.
A nyní pan poslanec Holomčík a připraví se paní poslankyně Valachová v obecné rozpravě. Prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo. Nejsou v moc dobré kondici, navíc čelíme poměrně velké kůrovcové kalamitě. Ale mrzí mě, jak jsme se do toho stavu dostali. Řeknu několik čísel jenom pro představu, jak to fungovalo. Potud by to byl jenom příklad podivného chování, kdyby tady ale nebyla ta druhá stránka věci, a to je právě ta zmiňovaná kůrovcová kalamita, respektive to, odkdy se o ní vědělo. V roce 2017, pravděpodobně to bylo v roce 2017, byl rozpuštěn téměř úplně i rezervní fond na pěstební práce, na obnovu lesa. V době, kdy ta kalamita byla prokazatelná, kdy ta kalamita byla velká a kdy všichni věděli, že to bude průšvih celostátního významu. A co to tedy znamená? Na příští a na další roky se počítá s dalšími dotacemi. A proč to říkám? Ze dvou důvodů. Za prvé, tohle je tak zásadní průšvih, že by se to mělo říkat vždycky na každé schůzi, obzvlášť když se bavíme o státním rozpočtu. A za druhé to podle mě ukazuje na naprosto absurdní praxi rezortu financí, potažmo jejich politických představitelů v době sedm let trvajícího hospodářského růstu. Je to prostě tím, že jsme v době hospodářského růstu ten růst prožrali, a to i v oblastech, kde to absolutně nedávalo žádný smysl a nebylo to třeba. A to jsem chtěl, aby tady dneska zaznělo.
Pan poslanec Blažek ruší svou dnešní omluvu z odpoledního jednání.
Těm všem, kterým můj předřečník vzkazoval, že mají hluboko do kapsy a on pro ně chce něco udělat, tak těm všem chci říct, že pro ně chce udělat to, že si od každého z nich, kojencem počínaje, stoletým důchodcem konče, chce půjčit 50 tisíc korun, kde minimálně v polovině případů nám není schopen říci, na co si je půjčuje. Opravdu si myslíte, pane poslanče Luzare prostřednictvím pana předsedajícího, že ti nejchudší a nejslabší mají chuť půjčit 50 tisíc korun na účely, které nedokáže rozklíčovat ani ministryně financí, protože sama říkala, že to prostě neumí?
Ono to prostě není jenom o tom, říkat co bude, ale také co bylo. A znovu opakuji, snažme se všichni, aby ten chleba opravdu byl levnější pro 10 milionů občanů a ne jenom pro někoho.
Na tu složenku si pamatujeme všichni, po vašem hlasování bude to číslo o 80 tisíc vyšší. Tohle chcete nadělit občanům České republiky.
Nikoho nevidím, takže obecnou rozpravu končím. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Pane poslanče Volný, vy zájem nebudete mít asi. Budete mít zájem o závěrečné slovo?
Slibuji všem, že budu stručná.
Prosím.
Takže nebudu reagovat na každého z vás, nikoho oslovovat. Já oceňuji tu debatu, že byla poměrně, až na drobné výjimky, konstruktivní, věcná. Samozřejmě nesouhlasím s celou řadou věcí, které tady byly řečeny. Já bych chtěla říct, že ten schodek 500 miliard je nutné vnímat optikou toho, co všechno státní rozpočet sanuje. To znamená, že on sanuje nejen to, o čem tady dnes byla těch několik hodin řeč, ale sanuje propad příjmů a zvýšené výdaje ve zdravotnictví. Stejně tak je to u podnikatelů, OSVČ, domácností. Bude tady několik týdnů debata. Já jsem ráda a děkuji této Poslanecké sněmovně, že schválila posunutí harmonogramu, ale v tuto chvíli to skutečně možné není. Když se vrátím k veřejným financím, tak... Obojí, jak to jedno se nám zdá velmi negativní, tak to druhé zase velmi pozitivní. Jdou cestou toho si půjčit, zadlužit se. Ale my tím, že jsme vycházeli z velmi zdravých veřejných financí, z velmi dobrého strukturálního salda, tam jsme si vytvořili ty strukturální přebytky a díky tomu si tu pozici pořád udržujeme. Ten třetí graf nesouvisí přímo s rozpočtem, i když nepřímo ano, uznává nám nejnižší nezaměstnanost v rámci Evropské unie. To, že jsme řekli, že se chceme proinvestovat, to není prázdné slovo. Uvědomme si, že došlo k propadu soukromých investic. To znamená, je potřeba, aby zabral více veřejný sektor, aby pomohly kraje, města, obce. Prostě není tam položka, za kterou by si tato vláda nestála. Protože kdy jindy ho udělat než teď?
Čili ještě jsme se nedostali ani na tu relativní hladinu toho, kdy tu vládly ty škrtající pravicové vlády. Nicméně tento rozpočet takovou ambici vůbec nemá. Je nutné zdůraznit, že i před tím koronavirem česká ekonomika se v posledních měsících pohybovala za svým vrcholem, byli jsme na sestupné fázi ekonomického cyklu. Únorové pokladní plnění bylo vlastně nejhorší za novodobou historii České republiky a jasně to ukazovalo, že rozpočet na letošní rok nebyl sestaven a schválen v odpovídající optimální formě. Nicméně ta reakce ze strany vlády nepřišla ani po těch prvních měsících, kdy se ten rozpočet nevyvíjel dobře, nepřichází bohužel ani dneska. Takhle se ale podle mého názoru fiskální rozpočtová ani hospodářská politika nedá dělat. Tak když se podíváme třeba na Německo nebo na Rakousko, tak zjistíme, že tyto země se začínají vydávat jinou cestou, a sice cestou snižování daní. Samozřejmě s tím cílem, aby podpořilo spotřebu domácností. Neměli bychom vymýšlet další výdajové dotační subvenční programy, protože zkrátka nedokážeme, nebo vláda je nedokáže vytvořit tak, aby rychle tomu podnikání pomohly, a daleko rychlejší a účinnější cesta by byla cesta snížení daňové zátěže. Tak já myslím, že tohoto rekordu by se paní ministryně mohla vzdát, že by jí mohl stačit ten rekord ve smyslu toho, že bude ministryní, která nejvíce zadluží Českou republiku, a ty daně by mohla snížit. Jak to DPH, tak aby podpořila spotřebu, tak příjmové daně, aby podpořila jak fyzické osoby, tak firmy.
Vážený pane předsedající, kolegové, kolegyně, vážená vládo, Já chci plně naopak podpořit návrh rozpočtu, tak jak ho vláda podpořila. Ty důvody jsou tři. Díky vládě a naší rychlé reakci není nezaměstnáno 350 tisíc lidí. Nicméně ani oni nepřišli o práci. Takže to je první důvod, co financujeme schodkem a co je rozhodně přínos pro republiku. Také to schodek financuje.